Zřejmě se dodavatelé stavby musí technologicky zotavit a smířit s faktem, že budou pracovat. Jiné vysvětlení kromě organizačního chaosu při vedení investic mě nenapadá. Můžete potvrdit, jestli pan Čížek skutečně nechal zastavit přípravné práce na třetí etapu rekonstrukce, geologické průzkumy, zaměření, diagnostiku stávajících silnic? Musíte vážně provádět fragmentaci, když jsou zchátralé inženýrské sítě, korodované mosty, shnilé spodní izolace proti vodě? Do průběhu prvé etapy jste vy či vaši podřízení zasáhli způsobem silně neprofesionálním. To nelze vydávat za závazné stanovisko státní správy. Kdo ponese odpovědnost za případné škody? Je pravdou, že tam má fungovat jakási arbitrážní komise, ve které stát tahá za kratší konec? Chápu, že na úseku 21, což je ten úsek, došlo ke konfrontaci s dodavatelem, u které jste nebyl. Ale následná ujednání a kroky zavánějí jednostranně nevýhodným plněním v neprospěch investora a to už je vaše odpovědnost. Na tuto část odpovídat nemusíte, protože jsem se v mezidobí dostal k dokumentu a odcituji vám část dodatku, některá ustanovení, která vaši lidé podepsali : a) až e) tohoto dodatku, které strany navzájem považují za sporné, budou řešeny takto: Ještě zpátky možná k tomu. Je snad jenom málo tak krajně nevýhodných dodatečných smluvních ujednání pro stát, jako jste spáchali tady. Odkaz na klimatické podmínky považuji za zástupný. Můžete, pane ministře, Sněmovně sdělit, kdo vykonává na zmíněném úseku technický dozor nebo správce stavby, zda a jakou roli v této kauze hraje již jednou zmíněný pan Petrák? Nepřijdeme v souvislosti s porušením zákona o zadávání veřejných zakázek o evropské finance?
Já jsem tolerance sama a nijak nechci vstupovat do vašeho vystoupení i vzhledem k tomu, že máte přednostní právo. Proto asi není úplně možné žádat odpověď ministra.
Pane předsedo, děkuji za váš vstup. Proč říkám otázky? Pak není třeba, aby vznikala vyšetřovací komise. Takže jedno i druhé tam patří.
Vážené kolegyně, kolegové, vážená vládo, nedávno našimi médii proběhla zpráva nebo informace, že pana ministra Antonína Prachaře kritizoval i pan premiér Bohuslav Sobotka. O tom, za jakým účelem svolali tuto schůzi poslanci za ODS a TOP 09, snad ani nemluvě. My se ale nehodláme pouštět do bezhlavého pranýřování pana ministra. Nás zajímají fakta a ne vaše politické hry, vážení kolegové. Proto tímto prosím pana ministra, aby nás všechny zde přítomné s těmito fakty seznámil. Vážený pane ministře, mám na vás několik otázek. Za druhé. Podle vašich slov, pane ministře, při stavbě silnic a dálnic neustále přetrvávají pochybení v zadávání podlimitních zakázek. Kdy a kdo to vyřeší a kdo nese osobní zodpovědnost za dosavadní stav věci? To znamená, že nás v otázce výstavby a údržby těchto pozemních komunikací předběhla nejenom celá řada postkomunistických zemí, jako je například Chorvatsko na 17. pozici, Slovinsko na 37. pozici, Estonsko na 54. příčce, a dokonce Ázerbájdžán na 69. pozici. Před námi jsou také Laos, Etiopie, Ghana a Guatemala. Tak tristní hodnocení předčilo dokonce i celkový propad České republiky v tomto žebříčku konkurenceschopnosti z někdejší 29. na dnešní 37. místo. Opět se vás tedy ptám: Za čtvrté. Ministerstvo dopravy plánuje zahájit do roku 2016 dopravní stavby za 233 mld. korun. Studie, kterou tam máte, je z poloviny roku 2011 a nevypovídá o cenách našich dálnic nikterak lichotivě. Proto se ptám: Kde jsou čísla za poslední roky a jaký je prosím současný trend a co s tím hodláte dělat? My víme, jakou paseku za sebou na tomto ministerstvu zanechaly předchozí vlády. My víme, jak je těžké cokoliv reálně změnit, když vaše okolí, možná náměstci, možná jiní ministerští úředníci, možná dokonce někteří vládní kolegové, když toto vaše okolí nechce změnit na dosavadním stavu vůbec nic.
Myslel jsem si, že je po volbách, takže bude klid, ale klid nevidím, takže jenom řeknu, co mě mrzí. Kolega Fiala zmínil, že to není jenom kritika pana ministra. Ať tedy nechá Prachaře pracovat! Je ministr, ať mu nekritizuje personální změny, ať ho nechá prostě pracovat! Nemusíme mít pracovní skupinu a zase honorovat některé lidi v pracovní skupině. Snaží se o to. Jak s EIA, tak vůbec s fungováním ministerstva. A po osmi měsících se tady do něho střílí! A já bych závěrem, abych už nezdržoval, chtěl jenom říct: Prosím vás, Prachař to nedělá pro sebe a pro voliče ANO. On to dělá pro nás všechny, proto nechme ho opravdu pracovat. Nezřizujme nějaké pracovní skupiny, to je zbytečný. Protože vůbec nedostal čas, aby něco ukázal. A zapomněli jsme opravdu zmínit a zopakuji: jednotné řízení, které rozjel, výkupy, které rozjel. Strašně dlouho to trvalo. A závěrem perličku. Já jsem taky patřil mezi ty, kteří jsme stále dostávali oznámení na Ředitelství silnic a dálnic. Ale to jsou lidi, kteří tam všichni byli.
A nyní dovolte, abych přečetla pár omluv. Pan poslanec Schwarzenberg mezi 12. a 19. hodinou z osobních důvodů.
Jedním z pilířů vlády v oblasti dopravy je zákon o liniových stavbách. Nemyslím si, že je správný postup, že klíčový zákon sepisuje za ministerstvo externí firma. Mluvím o procesu, nemluvím o obsahu toho materiálu, to je na jinou debatu a na jiné fórum. Bohužel se v tom nic neděje a ty dobré vlastnosti a ty věci, které by mohly podpořit řízení dopravy, rychlou reakci na nastalé problémy, havárie, objízdné trasy, se bohužel nevyužívají. A chci říct, že ta částka, která je potřebná, není vůbec v řádkách stovek milionů či miliard, jsou to řádově nižší částky. Jednou z věcí, která je možná častější, než si myslí naše motoristická veřejnost, je jízda v protisměru, která samozřejmě ohrožuje množství nevinných řidičů. A musím říct, že právě tento systém, který pak používá i Národní dopravní informační centrum, pomáhá v detekování takovéto situace. A myslím, že je potřeba v této chvíli kromě standardního policejního vyšetřování dopravní nehody použít i jiné metody, na které je zase specializovaná firma, která patří do rezortu dopravy - Centrum dopravního výzkumu. A tady je zase případ, kdy pan ministr může využít toho, aby zakázku na provedení takových hloubkových šetření těchto mimořádně tragických událostí zadal rovnou z ruky, a opět té možnosti nevyužívá. Tam ten životní cyklus stavby přesahuje dvě, tři, někdy bohužel i čtyři funkční období Sněmovny a nechci počítat, kolik vlád se za tu dobu může vystřídat nebo kolik se v minulosti vystřídalo. Bohužel úplně špatně. Zkusím vám k tomu říct pár základních informací. Termín podání nabídek byl stanoven na 7. srpna, to je 66 dnů. Co se od té doby stalo? Je evidentní, že díky zpoždění Česká republika žádný projekt do 15. února prostě předložit nemůže a nestihne. Takže teď máme docela dost času na to, abychom to studovali. Nedá mi to, abych aspoň ve stručnosti nepopsal problémy, které jsou na Ředitelství silnic a dálnic. Určitě věřím tomu, že ani tato vláda nás neobviní, že jsme se my jako občanští demokraté spojili s odbory, ovlivnili jsme rozhodnutí odborářů a spikli jsme se proti vládě. To já věřím, že tomu opravdu nikdo neuvěří, i kdyby to někdo z těch vládních stran říkal. Už jsem mluvil o tom výběru manažerů. Jeden příklad - s velkou slávou uvedený nový generální ředitel. To znamená za čtyři měsíce ministrem Prachařem vybraný generální ředitel bral víc než předchozí generální ředitel za dva roky. Mám k dispozici podrobné údaje ze závodu Praha, nejdůležitějšího závodu v rámci struktury ŘSD. Ten samý případ. Přicházejí lidé, odborníci jsou vyhazováni, přicházejí lidé, kteří mají blízko k panu ministrovi a jeho blízkým a opět dostávají neuvěřitelně vysoké platy.
V krizovém projektu je vaše dovolená přednější než ustavení komise? Kolik týdnů trvalo, než jste pochopil, že nesmíte stát v čele hodnoticí komise? To máte málo úředníků, aby zvládli problém sami? Asi ano, když jsou tak devastováni. Proč v této krizové situaci narušujete příslušný orgán, příslušnou organizační strukturu na ŘSD? Zase začnete něco patlat, abyste došel do slepé uličky, jako jste předvedl v kauze vyhozeného právníka Kopřivy? Pan ministr dále prohlubuje časový skluz řešení provozu mýtného systému. Zvyšuje se riziko ekonomických ztrát po roce 2016 a riziko nekoncepčního rozhodnutí pod tlakem. Zároveň je likvidováno odborné zázemí pro tuto problematiku na ŘSD. Pane nepřítomný premiére, co s tím budete dělat? Vyhovím panu předsedovi, nebudu tady číst konkrétní tance, jakými je devastována příprava dálnice D3, a jen se již na okraj na závěr dotknu několika témat z různého. Po několika trapných krocích Ministerstva dopravy to dopadlo tak, že na trati dál budou jezdit České dráhy, ale údajně za 36 milionů korun Arriva podala nabídku na tuto trať až poté, co ji podaly České dráhy a začaly už s Ministerstvem dopravy vyjednávat detaily provozu. Cena nabídky ČD byla již známa. Arriva údajně opět nedodržela technické a formální požadavky Ministerstva dopravy. Pan ministr se vyjádřil, že kontrakt dostane Arriva. Můžete nám, pane ministře, říci, za kterého ministra vznikl nápad tuto halu za stovky milionů odkoupit? Pokud umožníte průběh komise, ať se tady k tomu vyjádří lidé, kteří mají více alarmujících dat než já. Vážený pane ministře z hnutí ANO, bude líp. Dovoluji si tvrdit, že nesete osobní a politickou odpovědnost za současnou situaci v oblasti bezpečnosti silničního provozu. V roce 2012 po nevalných výsledcích samostatného oddělení BESIP Ministerstva dopravy došlo k jednoznačně pozitivnímu vývoji tohoto subjektu. Postupně byl budován kvalitní tým, definován program činnosti, byla nastolena budoucí koncepce řízení v oblasti bezpečnosti silničního provozu v České republice a definovány zásady strategického řízení BESIP. To vše směřovalo ke snaze významně snížit počet obětí dopravních nehod na českých silnicích. Jak je známo, v minulé dekádě jsme naopak byli v počtu obětí vždy na posledních místech žebříčku zemí EU. Nástupem nového vedení Ministerstva dopravy začala být činnost BESIPu podkopávána a zlehčována. Pan ministr Prachař mohl napravit některé chybné přístupy svého předchůdce, což však neučinil. - Prosím o pozornost, už končím. BESIP vyklidil pozice, přestal plnit roli přirozeného lídra v oblasti bezpečnosti provozu. Pane ministře, tohle je tedy ta vaše zářivá budoucnost? Jsem šokován skutečným stavem, který po tři čtvrtě roce řízení pana ministra Prachaře je. Jestli nechcete, aby přerostla situace v tomto rezortu v totální kolaps, domnívám se, že ŘSD je dneska v situaci kolapsu, prosím, apelujte na své předsedy stran, na koaliční partnery, aby ještě dnes, zítra, či dobře, po volbách příští týden konali. Nedomnívám se, že tento pan ministr je schopen tento rezort nadále řídit. Kéž by se mu povedlo tak rychle protlačit výstavbu dálnic, silnic, železnic a tak dále. Ona krachuje. Ostatně mi to tady pan nepřítomný Hájek vyčítal. A obdivuji lidi, kteří se zvednou a ze zcela jiné branže, ze zcela jiného světa jdou a chtějí šmahem a teď a okamžitě... Vždyť ty následky můžou být i tragické. Chápete, že každý obor má nějakou svoji kvalifikaci? A jenom chci říci, že v případě, že zamítnete schůzi, tak my se domníváme, že veřejnost má právo. Tak v tom pokračujte. Samozřejmě média vám budou psát, jak jste skvělí.
Co ovšem moc nechápu, je fakt, že jde o stejné strany a stejné osoby, které za 25 let v této zemi s infrastrukturou neudělaly vůbec nic. Kdyby totiž nebylo nekonečné řady korupčních kauz, promrhaných miliard a naprostého šlendriánu minulých vlád, co se týče výstavby dopravní infrastruktury, tak bych asi osobně do politiky nikdy nešel, nestal bych se ministrem a zřejmě by ani nevzniklo hnutí ANO. Jméno Aleš Řebíček je synonymem pro zneužití funkce ministra dopravy k soukromým zájmům. Další zakázky dostávaly firmy, které sponzorovaly ODS. Kde byl v té době pan Stanjura? Proč nekřičel? Kde tehdy byl pan Kalousek? Protože šlo o kamaráda pana premiéra Topolánka. Někteří pánové tady mají krátkou paměť a velmi silnou hroší kůži. Řebíčka stačila ještě Transparency International zažalovat kvůli sporné zakázce za 400 mil. na externí právní služby. Které právní kanceláře v kauze figurovaly a na které politické strany jsou napojené, si může každý zjistit z otevřených zdrojů. Také si pamatujeme případ Michala Haly a dalších řídících pracovníků, kteří kradli v milionech. Dodnes na Ministerstvu dopravy řešíme Řebíčkovo dědictví v podobě dodatků se společností Kapsch, které tajně uzavřel s pomocí svého výběrčího supernáměstka Hodače za doby ministra dopravy za ODS. Začalo rychlé a nesystematické střídání ministrů. Poté nastoupil Gustav Slamečka, opět nominant ODS, kterému ministr dopravy Aleš Řebíček jako řediteli Státního fondu dopravní infrastruktury posílal desetitisícové až statisícové odměny ročně. Tento blízký přítel Marka Dalíka, toskánského jachtaře Mirka Topolánka, vydržel v čele resortu 14 měsíců. Za celé období vlády Petra Nečase, tedy ministrů Bárty, Šmerdy, Dobeše a Stanjury, ovšem nebyla tato memoranda dodržována, nebo byla dodržována jen zčásti. Nebyly přiznávány inflační doložky.
My jsme tady jasně ukázali na zpoždění různých věcí a zdrželi jsme se osobních útoků. A možná vás to překvapí, já takhle postupovat nebudu. Já si myslím, že ten rezort opravdu není politický, že je více odborný, že tady musíme nalézt shodu. Já jsem citoval pana ministra. On to ale takhle říkal na tom semináři, že nemá lidi, že ti lidi se tam bojí přijít a rozhodovat. A mě to nijak netěší. Neprováděl. Všechny manažery jsem zdědil, snažil jsem se jim definovat nové úkoly, nové přístupy, někteří to pochopili, ale v tak krátkém období ani nebylo rozumné k těm personálním změnám přistupovat. A já ten rok 2007 nebo 2008 nehájím, ani to nebylo předmětem jednání. Je zajímavé, že jiní tady byli voláni k tomu, aby mluvili k věci, a pan ministr četl připravený projev, nebo napsaný projev, který k věci nebyl. Jestli někdo objednal špatné služby, tak to byli jiní. Jsou to ti samí. Já vám to takhle vracet nebudu, já takhle nejsem zvyklý polemizovat. Mně jde o věc. A já se mohu mýlit, já netvrdím, že mám ve všem pravdu. Kritizuji konkrétní kroky a konkrétní řešení. Například u těch výkupů - ano, čas ukáže, jestli naše obavy, že ta zvolená metoda není správná, se naplní, nebo ne. Možná se nenaplní. Není žádný důvod, abych to nepřiznal. Nemám z toho radost. A skončím tím, co jsem říkal na začátku. Každý podle svého naturelu. Budeme za pár týdnů slavit 25 let od výročí revoluce. Ta vaše interpretace, že za 25 let se nic neudělalo, prostě neodpovídá pravdě. Nechci omlouvat chyby, přehmaty, případně zlodějny, které se staly. To je naprosto v pořádku.
Já vám děkuji, pane poslanče, za váš příspěvek. A nyní pan poslanec Laudát.
Já jsem také před těmi 14 dny nevyzýval pana ministra, aby odstoupil, nicméně když nic jiného - a pan ministr tady vzal z jedné vody právě ERÚ, ministra Řebíčka. Řada z těch lidí byli právě z té éry pana Řebíčka. Oni tam pracovali nebo pracovali na Ministerstvu dopravy. Jedna věc. Druhá věc.
Děkuji vám, že to budete respektovat.
Takže to jsou věci. To s vámi už ani nepohne ta krev na silnicích? A to nejsou jednoduchá řešení. To prostě může trvat, můžete si nabít ústa, jako se to stalo pražským zastupitelům za hříchy minulosti. Já jsem se snažil tahat to, co se tam děje teď aktuálně. Já jsem citoval materiály, které vyrobili pracovníci v té organizaci, nikoliv abych tady já říkal svoje domněnky. Asi nemá smysl požadovat po panu ministrovi odpovědi, on tady přečetl nějaký dopředu připravený materiál, který se vůbec netýkal, v několika malilinko věcech zareagoval. Víte, když jsem tady pokládal třeba otázku na ten pražský okruh, jakou plní funkci. On totiž neplní primárně funkci objízdné trasy kolem Prahy. Co to má za praktický důsledek? A to už je jednou nevratná škoda. To už nikdo nikdy nezmění. Jestliže pan Prachař udělal ve středních Čechách s dálnicí D3 totéž, tak si můžete napočítat, je to podstatně háklivější, dneska táborská trojka mezi Prahou a Chotovinami je nejhorší úsek, takže vám je to jedno. Tak ať to lidé slyší, co děláte ve skutečnosti. Myslím, že to byli všichni členové hospodářského výboru. Ale co slyším ze všech stran, tak on i lidsky má obrovský problém komunikovat. A politika je o komunikaci. Tady se mají diskutovat věcná řešení. Takže čeho se dočkáme příště? A v dalších mnoha následujících letech. Víte, když se podíváte na mapu nehodovosti, tak zjistíte, že právě tam jsou ta místa.